Opálku prostřednictvím pana předsedajícího.
Poprosím pana ministra, aby nám předložený návrh uvedl.
Nechci to opakovat, máte to ve svých materiálech. Kromě toho musí být provedeny některé nové evropské směrnice, případně adaptována česká legislativa na příslušnou evropskou legislativu. Například se jedná o implementaci dvou předpisů Evropské unie v oblasti odpadních baterií a akumulátorů. Rovněž zákon o odpadech adaptuje nařízení Evropského parlamentu a Rady o recyklaci lodí. Dále se jedná o adaptaci na nařízení Komise, kterým se nahrazuje příloha č. 3 směrnice o odpadech, kde se přímo jedná o některé nové nebezpečné vlastnosti odpadů.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Nyní prosím taktéž pana zpravodaje výboru pro životní prostředí pana poslance Josefa Nekla, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru.
Zde bych chtěl podotknout, že proběhla velmi bohatá diskuse, protože ten zákon se dotýká řady oborů. Garanční výbor nakonec přijal usnesení, které bych teď předložil: Zároveň pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání návrhu zákona, a zmocňuje zpravodaje, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.
Já děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Josef Kott jako první, po něm pan poslanec Jan Zahradník.
Dobrý den, pane předsedající, členové vlády, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych v jednoduchosti představil mnou předložené pozměňovací návrhy. Ten první se týká osob pověřených hodnocením nebezpečných vlastností odpadu. Druhý můj pozměňovací návrh se týká zpřesnění definice kalů a upravených kalů a dále pak jejich využití na zemědělské půdě. Rozvolnění podmínek, kdo může provádět úpravu, však podle zjištění České inspekce životního prostředí vedlo také k řadě případů obcházení zákona o odpadech. Subjekty, které měly provádět úpravu kalů, pouze využily možnosti kaly nově přebírat a vystavovat k nim program použití, aniž by skutečně kaly zbavily nebezpečných vlastností.
Hezké dobré odpoledne milé kolegyně, milí kolegové. Uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a my budeme pokračovat dalším návrhem zákona, jímž je Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh zákona uvedl pan ministr životního prostředí Richard Brabec.
Děkuji. Krásné odpoledne. Rád tak učiním, pane předsedo. Dámy a pánové, budu na svůj běžný průměr velmi stručný, abych neopakoval ten poměrně obsáhlý úvod, který jsem tady říkal k návrhu zákona v prvním čtení. Tak především dochází k rozšíření působnosti nového zákona ve vztahu k objektům podzemních zásobníků plynu, dále je tam zpřesněna kategorizace objektů a rovněž dochází ke změnám v procesu schvalování bezpečnostní dokumentace krajskými úřady a v neposlední řadě také k výslovnému zakotvení úlohy Hasičského záchranného sboru při zpracovávání vnějších havarijních plánů.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. A pan zpravodaj výboru pro bezpečnost pan poslanec Václav Klučka.
Děkuji, pane předsedající.
Stejně tak osobně zaznamenávám i obrovský tlak na odmítnutí mnou předloženého návrhu na regulaci provizí. Tento tlak přichází zejména logicky od některých zástupců pojišťovacích zprostředkovatelů. změnou postoje vašeho ministerstva - údajného - v průběhu projednávání tisku 414 a 415 v Poslanecké sněmovně nestojí někteří představitelé hnutí ANO 2011 z řad pojišťovacích zprostředkovatelů? Pro přesnost a úplnost panu ministrovi otázky předávám ještě ve zvláštním vydání.
Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Milan Urban, po něm pan poslanec Volný s faktickou poznámkou, pak s přednostním právem pan ministr.
Samozřejmě pak jsou tam ještě různé daňové optimalizace, ale to asi by bylo těžké nějak klíčovat.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Volný, po něm pan ministr.
Kolegové, kolegyně, já si nemůžu neodpustit poznámku na vystoupení pana kolegy Šincla. Je to velice nefér, co tady teď předvedl. Všechno toto ví. Nevím, proč hrajeme takové divadlo! Absolutně nevím, proč do toho zatahuje firmy pana Babiše.
Já se nestačím divit. To vaše vystoupení, pane poslanče, není nic jiného - jeden sprostý podraz! Sprostý koaliční podraz, protože vy dobře víte, že Ministerstvo financí, konkrétně náměstek za ČSSD pan Pros dal návrh na vládu, vláda to schválila, já jsem to tu načetl. A pan Pros na základě vašeho pozměňováku dal příkaz svému podřízenému řediteli odboru Beranovi, aby změnil stanovisko Ministerstva financí, bez toho, abych to věděl! Šlo to úplně mimo mě a já zásadně odmítám, abyste tady vykládal o nějakých mých firmách! To si vyprošuji! Já jsem se o to nestaral a dělal to náměstek za ČSSD, který to předkládal. A na koaliční radě, pan premiér, jsme se domluvili, že to budeme řešit.
Dalším řádně přihlášeným... Pardon, s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Stanjura.
Děkuji. Ono to bylo trošku jinak. K tomu přišlo negativní stanovisko Ministerstva financí. Před tím výborem to přišlo.
Prosím, vaše dvě minuty.
Já tedy nevím, kdo moji češtinu překládá komunistům. A to je podle místopředsedy Poslanecké sněmovny urážka Rady bezpečnosti. Já tomu tedy moc nerozumím. Nevím, proč jste se tak rozčiloval. A udělala to Ruská federace, která je členem Rady bezpečnosti. Poslanecká sněmovna urazila Radu bezpečnosti, když přijala toto usnesení většinovým rozhodnutím? Tak já tomu vůbec nerozumím. Jestli si nemohu dovolit říct, jestli mi komunisté upírají právo říct, že nemám hlubokou důvěru v OSN...
Tak samozřejmě, Rada bezpečnosti OSN dělá usnesení a členské státy OSN je nedodržují a nerespektují. A uznávají Kosovo a pak se tu rozčilují nad Krymem. Protestovali jste proti tomu někdy?! Nevšiml jsem si! Je to pravda, nebudu tolik řvát. Mě totiž vždycky ta vášeň bere, když vidím takové pokrytectví, které se tu takto prezentuje. Prostě Česká republika v době vlády ODS a TOP 09 uznala Kosovo, aniž by se jakkoli pozastavila nad tím, že porušuje rezoluci Rady bezpečnosti. Ano, vy jste znevěrohodnili orgány OSN a krize ve světě je důsledek takovéto pokrytecké politiky! Tak o čem to tady mluvíte?
Ale budeme pokračovat. Ptám se, kdo ještě dál do obecné rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu podrobnou. Nemám přihlášku, ale požádám pana zpravodaje, aby jen ocitoval návrh usnesení pod bodem 1.1 v první a druhé části. Má někdo jiný návrh? Děkuji, budeme tedy hlasovat odděleně. Já zagonguji, požádám tedy kolegy, kteří jsou v předsálí, aby se vrátili do sálu. Zároveň požádám o změnu kvora, protože jde o rozhodnutí ústavního charakteru. Zároveň vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.
Pravda, měli jsme možnost slyšet, že následně potom, někdy asi o šest týdnů později, Senát připravil podobnou novelu. A proto, abychom konali pružně, rychle a efektivně, je tady k dispozici ten návrh. Proto věřím, že mému návrhu vyhovíte a téma bude na této schůzi projednáno alespoň v prvním čtení. Alespoň já si myslím v souladu s průzkumem agentury Median, že občané toto téma chtějí mít projednáno úspěšně.
Jenom pro upřesnění. Pak tedy přednostní právo, které jde na konec, pan předseda klubu ODS Stanjura. Ano, budeme o tom takto hlasovat. Prosím, máte slovo.
Nejdřív jeden postesk a pak jeden návrh. Bod by se jmenoval Stanovisko ministra vnitra k zákroku pardubické policie. Opravdu nechci. Včera jsem se dočetl, že policie řekla, že je všechno v pořádku, je to přece podezřelý živel a tak dále. Já tedy nevím. Já si myslím, že k tomu nemůžeme mlčet, že to není detail, že to není jednoduchá věc. Já vím, že ten člověk spáchal přestupek, ale aby mu někdo nasadil kravatu, a v civilu, za to, že šel na červenou, to si myslím, že je přehnaný postup policie.
Nyní přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Nejprve bychom hlasovali o návrzích z grémia. Je tady námitka. Prosím, pane předsedo klubu ODS. Je zde návrh, abychom hlasovali o každé jednotlivé změně zvlášť. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Jenom pro zpřesnění. Až ukončím tento blok, upozorním vás na to. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Hlasování končím.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, vyslání sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandu v rámci operace NATO v roce 2015 schválila vláda svým usnesením ze dne 3. června tohoto roku. Tímto krokem potvrdíme naši solidaritu s aliančními spojenci a naši schopnost rychle a pružně reagovat na potřeby společné obrany. Švédské straně budeme sice muset náklady částečně uhradit, ale věříme, že se celkovými náklady přiblížíme hranici 20 mil. Žádám tedy Poslaneckou sněmovnu, vážené kolegyně, vážení kolegové, aby předložený materiál vzala na vědomí.
Děkuji panu zpravodaji.
Výbor pro obranu doporučuje
Děkuji. Má někdo jiný návrh na usnesení? Chce jednotlivě? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. S přednostním právem se hlásí předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Děkuji.
Že by obelhal veřejnost a hlasoval pro svou firmu v rozporu s odborným stanoviskem svého úřadu. Dnes, zdá se, že je to podle norem - a vy tomu ještě říkáte divadlo?
Pro, proti, pro, proti. Já myslím, že je třeba dát čas, aby se kluci a holky z koalice dohodli. Zítra mají jednání, já myslím, že to je dobré. Vy se zítra možná dohodnete, v pátek nám dáte buď jednotné, nebo dvě stanoviska a můžeme pokračovat. No v pátek začínáme v 9, tak do 9. hodiny.
Takže do zahájení páteční schůze do 9. hodiny.
Není pravda, co říkáte. Všichni víme, co už bylo schváleno. To prostě není pravda. Může být někdo proti nebo pro, ale to, že tam je dnes něco zařazeno, neznamená, že nemůžeme zařadit něco jiného. Děláme to každý den a jsem si jistý, že zítra a pozítří budou chodit vládní politici a budou říkat: navrhuji doplnit, změnit, předřadit. A je to naprosto legitimní. Tak nás prosím nestrašte a neříkejte...
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Vzhledem k tomu, že s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Šincl, tak mu dám slovo. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající.
Tak pro pana poslance Šincla vaším předsednictvím. Máme to oba dva v mailu. Aktuální pozice Ministerstva financí k vašim pozměňovacím návrhům, co se týká regulace pojistného. Odůvodnění: Vláda se problematikou regulace provizí zabývala při schvalování vládního návrhu novely zákona o pojišťovnictví, kdy takovou regulaci odmítla. To znamená, Ministerstvo financí vám připomíná, že vláda nesouhlasila i s mírnější variantou než tou, kterou navrhujete vy. Věcně se návrh týká pouze životního pojištění, a dokonce pouze smluv s běžným pojistným. Návrh se systémově týká jen životního pojištění, nikoli neživotního pojištění. Navržený regulatorní zásah, píše Ministerstvo financí v aktuální pozici, může paradoxně jednorázově prohloubit riziko, proti kterému směřuje, tedy masově přepojišťování před účinností nové regulace. Současně chci říci, že ten problém existuje, ne že neexistuje, s tím, že u některých přepojišťování dochází k poškození klienta. Ale podle našeho soudu ne takhle globálně. To byl ten důvod, proč jsem požádal o přerušení, ať tu debatu opravdu můžeme vést.
Hlasování končím. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat. Tímto jsme se vypořádali s návrhy, které byly schváleny grémiem, a budeme hlasovat o dalších předloženích návrzích. První předkládal návrh na úpravu pan předseda klubu ANO 2011 Jaroslav Faltýnek. Táži se, zda můžeme hlasovat... Také po jednotlivých bodech. Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Omlouvám se. Omlouvám se. Kolegové, už to funguje? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Může se stát, že jsem to zapomněla. Já mám ten pocit také, ale dostala jsem upozornění. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Proti? Hlasování končím.
Ptám se kolegy Havíře, jestli se... O tom se nehlasuje. Takže znovu budeme hlasovat o tomto usnesení. Vědí všichni? Děkuji vám.
Pane předsedající, já jsem chtěl hlasovat pro, na sjetině mám křížek, takže zpochybňuji hlasování.
Je to bezprostředně po hlasování. Ptám se, kdo je pro přijetí námitky. Děkuji vám. Námitka byla přijata. Ptám se, kdo je pro.